Děkuji za slovo. A dalo by se pokračovat. Výrobci argumentují tím, že se odlišnostmi ve výrobcích přizpůsobují chuti a zvykům spotřebitelů. Myslíte si, pane premiére, že nám Čechům více chutná drůbeží separát než maso? Co s tím, pane premiére, uděláte? Nejsme přece jako Češi v Evropské unii občané druhé kategorie. Pokud ale takovéto praktiky připustíme, tak zřejmě jsme. Když si dokážou ohlídat v rámci EU v nadnárodních řetězcích kvalitu výrobků pro své občany vlády Německa, Francie, Británie či dalších zemí, proč si to nedokážeme ochránit i my? Já vás prosím o odpověď.
Vážená paní poslankyně, já musím říci, že ta iniciativa poslankyně Evropského parlamentu paní Olgy Sehnalové, která iniciovala vytvoření srovnávací analýzy českých a německých potravin, byla velmi zajímavá a velmi důležitá. Já sám se chci s paní poslankyní sejít a chci se podrobně seznámit s výsledky této analýzy, protože tady byl proveden podle mého názoru velmi objektivní a srovnatelný výběr vzorků potravin, které se prodávají v České republice a které se prodávají v Německu, s tím, že skutečně celá třetina těch vzorků byla vyhodnocena jako rozdílná. To znamená, že spotřebitelé mohou v obchodech narazit na používání odlišných sladidel v nápojích, rozdílný obsah tuku či různé druhy použitého masa, jak už jste také zmínila, v masových konzervách, a i u některých dalších potravin a nápojů hodnotitelé zaznamenali odlišný vzhled, texturu nebo intenzitu chuti. Když se potom ti, kdo prováděli tuto analýzu, podívali na výrobky z cenového hlediska, tak ten nákup vyjde českého i německého spotřebitele na přibližně stejnou cenu. Jak jsem byl informován, tak poslankyně Sehnalová bude dané výsledky prezentovat na půdě Evropské komise a chce také vyzvat Evropskou komisi, aby se začala tímto tématem seriózně zabývat. To je řekněme jeden směr. Já tady znovu zdůrazňuji, rád se s paní poslankyní Sehnalovou sejdu a chtěl bych se podrobně s těmi výsledky seznámit. Také chci zmínit fakt, že vláda se snaží zvýšit kontrolu kvality potravin v České republice. Chci také připomenout, že vláda na své schůzi v září loňského roku schválila nařízení o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Ministerstvo zemědělství se dlouhodobě zaměřuje na kontrolu bezpečnosti a jakosti parametrů potravin. Tady bohužel v uplynulých letech docházelo k rozpočtovým škrtům, které se projevily také tím, že se propouštělo i v těchto kontrolních orgánech, řada z nich byla personálně destabilizována. Chceme se soustředit i při přípravě státního rozpočtu na příští rok na to, aby kontrolní činnosti státu měly dostatečné finanční zajištění. Čili nemyslím si, že dneska tady je na naší straně zásadní problém z hlediska legislativy, myslím si ale, že je tady zásadní problém z hlediska efektivity kontrolní činnosti, a tady si myslím, že je potřeba, aby se kontrolní činnost ještě výrazným způsobem zintenzivnila. Určitě se budu chtít obrátit také v krátkém čase na Ministerstvo zemědělství, aby se zabývalo tím výzkumem, který realizovala poslankyně Sehnalová, a v případě, že Ministerstvo zemědělství přijde s určitými doporučeními, jak na tento výzkum reagovat, tak jsem připraven tato doporučení podpořit a podpořit jejich realizaci.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, mlžení, nejistota a protichůdná vyjádření. Tak v posledních týdnech působili ministři vlády České republiky na svých výjezdech do Ústeckého kraje. O několik dnů později naopak ministryně práce Marksová v Ústeckém kraji vyzvala k rychlému rozhodnutí. Je třeba si uvědomit dvě zásadní skutečnosti. Za prvé, žádné studie za ministry ani za vládu nerozhodnou. Rozhodnutí o prolomení či zachování ekologických limitů těžby je rozhodnutí čistě politické. Podkladů, čísel a materiálů máte dost. Vyzývám vás, pane premiére, vyzývám vládu České republiky, přestaňte už kličkovat a rozhodněte. Bohužel mnozí ministři až nyní zjišťují, že nejsou jen krásná a líbivá rozhodnutí a že jsou rozhodnutí, která se nebudou líbit buď jedné, nebo druhé straně, a to jako v případě prolomení či zachování limitů těžby. Za druhé je třeba zdůraznit, že neustálé odsouvání a odkládání rozhodnutí o osudu limitů těžby hnědého uhlí nikomu nic dobrého nepřinese. Obce, těžařské firmy, zaměstnanci, ale hlavně lidé žijící v Ústeckém kraji a v okolí hnědouhelných lomů už konečně musí mít jistotu. Když ano, tak i na lomu ČSA, nebo jen na lomu Bílina? Nebo budou limity plně zachovány? Takové otázky si kladou lidé z Ústeckého kraje dnes a denně. A já bych chtěl na ně znát také odpověď. Současně vás chci vyzvat k zachování ekologických limitů těžby. Čím déle ale budete s rozhodnutím otálet, tím horší dopady to bude mít.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 29. schůze Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k bodu 171 Ústní interpelace, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.
Děkuji a přeji dobré odpoledne. Konstatuji, že v této volbě byla Poslanecká sněmovna úspěšná a ze čtyř neobsazených míst obsadila všechny čtyři. Teď budu konstatovat zápis z této volby. Byla to tedy volba čtyř členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Bylo vydáno i odevzdáno 140 hlasovacích lístků. Pro Jana Babora bylo odevzdáno 122 hlasů, František Beneš získal 116 hlasů, Jana Fischerová 102, Václav Horáček 83 a Stanislav Juránek 68 hlasů. Logicky podle počtu dosažených hlasů byli tedy zvoleni první čtyři: Jan Babor, František Beneš, Jana Fischerová a Václav Horáček.
I já vám děkuji.
Počátkem roku 2015 byla zahájena příprava dvoukolové soutěže na podobu nového demontovatelného otáčivého hlediště. V souladu s doporučeními monitorovací mise a v součinnosti České komory architektů byly dopracovány podmínky soutěže, její předběžný harmonogram a také návrh složení hodnoticí komise této architektonické soutěže. Současně byla prověřena možnost zpracování územní studie pro umístění zázemí divadla mimo území zámecké zahrady a projednána možnost jiného než stávajícího umístění otáčivého hlediště mimo tu hlavní osu zámecké zahrady. Dále došlo k posunu v otázce obnovy zámecké zahrady a letohrádku Bellarie. Realizace těch kroků, které jsem uvedl, by měla garantovat řešení, které skloubí jak požadavky památkové péče, tak požadavky silné části veřejnosti na pokračování divadelní tradice spojené s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě zámku v Českém Krumlově. Tolik tedy aktuální informace, kterou jsem získal z Ministerstva kultury, a chci vás ujistit, že vláda má silný zájem na tom, aby tento problém byl řešen způsobem, který umožní zachovat divadelní tradici v Českém Krumlově, která je velmi silně spojena s tamním parkem u zámku.
Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Zahradník chce položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Děkuji vám, vážený pane premiére, za váš postoj k této věci. Ještě bych si dovolil doplňující otázku: Jaký je váš názor na možnost jmenovat zvláštního zmocněnce vlády České republiky pro komunikaci s centrem světového dědictví UNESCO v Paříži, který by zde jednoznačně a jasně tlumočil stanovisko České republiky v této věci?
Současně trvá na tom, aby zámecká zahrada byla revitalizována. Čili tohle je ta cesta, kterou bychom se mohli vydat. Vážený pane poslanče, já nejsem stoupencem jmenování vládních zmocněnců dlouhodobě, čili snažím se, a tuším, že naše vláda žádného nového vládního zmocněnce nejmenovala, pouze jednoho vládního zmocněnce pro Ústecký a Moravskoslezský kraj jsme převzali po vládě minulé, ale myslím si, že jmenování vládních zmocněnců spíše rozostřuje odpovědnost členů vlády a jednotlivých úřadů. Myslím si, že tuto roli může sehrát některý z pracovníků Ministerstva kultury.
Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Seďu, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane předsedo vlády, podporuji vládu v jejím úsilí o zlepšení komunikace v rámci tripartity a v dialogu se zástupci krajů, protože jsem přesvědčen, že tato země potřebuje, aby se pomyslně táhlo za jeden konec provazu. Vážený pane premiére, jak je nastavena spolupráce a komunikace s kraji? Konkrétně, jak vláda pomůže řešit uvedené problémy, zejména v oblastech, které jsem uvedl? A nebylo by vhodné, aby Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o rozpočtovém určení daní? Děkuji za vaše odpovědi.
Poprosím pana premiéra o reakci. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane poslanče, já chci potvrdit, že vláda se snaží, abychom vedli debatu s kraji, abychom vedli dialog s kraji. Proběhlo pět jednání, to poslední teď před několika dny, v návaznosti na přípravu zákona o státním rozpočtu. Chci zmínit několik konkrétních příkladů této spolupráce, která už má konkrétní výsledky i pro občany. Jsem velmi rád, že se nám podařilo udělat rozhodnutí, ke kterému minulé vlády příliš neměly odvahu, totiž přiznat si, že vláda není schopna vždycky vyčerpat všechny peníze z fondu dopravy na stavby dálnic rychlostních komunikací, ale že kraje mají v zásobníku celou řadu připravených projektů. Myslím si, že to na těch silnicích, na dvojkách a trojkách, bude vidět, tato silná finanční injekce. Druhé konkrétní téma spolupráce se týká financování sociálních služeb. Při přípravě rozpočtu na letošní rok se nám podařilo zajistit necelých 8 miliard korun pro financování sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že letos skončila řada evropských projektů, tak kraje signalizovaly potřebu dofinancování sociálních služeb v regionech. Jen velmi stručně, o jaké služby se jedná.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve stručnosti mi dovolte, abych vás seznámil s obsahem materiálu. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedo. Už jsme tu řešili smlouvu s Islandem v minulých letech. Doporučuji postoupit tento bod do zahraničního výboru jako garančního.
Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ten tisk byl přikázán výboru zahraničnímu.
Ano, Světová poštovní unie, jedna z odborných organizací OSN. Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych vám představil návrh, kterým se předkládají Parlamentu k vyslovení souhlasu Akta Světové poštovní unie. Pravidla styku jsou upravena mnohostrannými smluvními dokumenty, které se dohromady nazývají právě Akta unie. Ta stanoví podmínky výměny listovních zásilek, balíků, poštovních poukázek. Tím praktickým pověřováním a naplňováním obsahu Akt je u nás pověřena Česká pošta na základě zákona o poštovních službách, který ukládá držiteli poštovní licence zajišťovat i mezinárodní poštovní služby v souladu s Akty Světové poštovní unie. To je materiál, který máte k dispozici.
Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Leo Luzar.
Tady v této věci pouze upozorním, že náš podíl činí 6 milionů korun z 870 milionů korun provozních nákladů této organizace. Takže je nutno vyjednávat i tyto mezinárodní vztahy.
Děkuji, pane zpravodaji. Závěrečná slova asi nejsou třeba. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Jiný návrh neregistruji. V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom tento tisk přikázali výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Budeme pokračovat bodem
Vážený pane předsedo, paní kolegyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi, abych vám předložil jednu z dohod o hospodářském partnerství. Jejím smyslem je samozřejmě povzbuzení integrace, v tomto případě zemí Karibiku, do světového ekonomického systému a zvýšení jejich prospěchu z mezinárodního obchodu.
Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Plzák.
Vážené kolegyně, kolegové, vše podstatné tady bylo řečeno. Děkuju za pozornost.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, kterou zároveň končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj? Nemají zájem. Organizační výbor navrhl přikázat opět zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro, abychom přikázali zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. V bodě 108 budeme projednávat
Budu samozřejmě velmi ráda, pokud tento komplexní pozměňovací návrh získá podporu nejenom koaličních poslanců, ale i poslanců opozičních. Děkuji vám za pozornost.
Není tomu tak, dobře. Načtu další omluvenku, která ke mně dorazila.
Ještě předtím, než vznesu své dotazy, pár informací a faktů. Je faktem, že pokud je odepřena účast jednomu zástupci poskytovatelů zdravotní péče, nemůže vzniknout dohoda, a tedy potom hodnotu bodu a její výši určuje a stanoví Ministerstvo zdravotnictví příslušnou vyhláškou. Současně jsem byl upozorněn na nález Ústavního soudu z února 2010, kde je nerovnost poskytovatelů popsána, a to jako nepřípustná v úhradě zdravotní péče. A poskytovatelé se cítí v nerovném postavení právě z důvodů výše uvedených. Mé dva dotazy jsou: Jaký je názor Ministerstva zdravotnictví na vzniklou situaci? A za druhé: Jak vidíte, vážený pane ministře, zajištění financování lékárenské péče v úhradové vyhlášce pomocí signálního kódu v roce 2016, či touto formou, nebo eventuálně zda formou jinou?
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi odpovědět na interpelaci s pořadovým číslem šest ve věci vyloučení lékárníků z dohodovacího řízení k úhradové vyhlášce. Každé profesní sdružení zastupující smluvní poskytovatele zdravotních služeb má ze zákona právo účastnit se dohodovacího řízení. Průběh dohodovacího řízení svěřuje zákon do rukou účastníků tohoto řízení. Procesní pravidla jsou tak výsledkem dohody zástupců poskytovatelů zdravotních služeb a zástupců zdravotních pojišťoven. O žádosti se řádně hlasovalo a žádost nebyla schválena. Ze zákonných podmínek jednoznačně vyplývá, že Ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou zákonnou pravomoc zajistit zařazení nové skupiny dohodovacího řízení. Zástupcům poskytovatelů lékárenské a farmaceutické péče jsme doporučili obrátit se na zdravotní pojišťovny a separátně zahájit jednání o výši úhrad a regulačních omezení.
Stačí odpověď? Stačí odpověď. Nyní má svoji interpelaci paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje pana ministra financí a vicepremiéra Andreje Babiše.
Přestože bych spekulacím ráda nevěřila, musím připustit, že pochybnostem nahrává i skutečnost, že v letošním roce výzva na podávání žádostí o tyto dotace ještě nebyla vypsána. Na můj dotaz jste sice odpověděl, že výzva letos vypsána bude, ale až na podzim. Připomínám, že tento návrh musíte předložit Poslanecké sněmovně do 30. září. Ještě raději bych byla, kdyby došlo k vypsání výzvy co nejdříve, aby bylo možné brát vaši informaci o zohlednění těchto požadavků v návrhu státního rozpočtu skutečně vážně. Děkuji za písemnou odpověď.
Jsem velmi rád, že vláda na svém včerejším zasedání našla v rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 720 milionů korun, které budou poskytnuty krajům na navýšení výdajů spojených se sociálními službami.
Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku.
Čili toto není ta cesta, kterou bychom měli jít. Vláda předložila změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tyto peníze by se krajům měly vrátit. Rozpočtové určení obcí se v několika minulých letech měnilo. Chceme se soustředit na tu část veřejných rozpočtů, která má největší problémy, to je státní rozpočet. Ale i vzhledem k tomu, že daně jsou sdílené, pokud se nám podaří zlepšit výběr daní realizací opatření proti daňovým únikům, tak to posílí také příjmy obcí. Závěr této analýzy, který připravilo Ministerstvo financí, předpokládá, že daňové příjmy měst a obcí by měly být naplněny do konce letošního roku na původně rozpočtované úrovni.
Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, dnes dopoledne jsme při projednávání novely branného zákona a vojáků v záloze slyšeli od ministra obrany a dalších vystupujících, jak je důležité provádět vojenské odvody ještě před samotným napadením našeho státu a mít aktivní vojenské zálohy, které by bylo možno okamžitě povolat v případě válečného napadení našeho státu. Daleko více aktuální je zajištění bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti, tedy těch úkolů, které má primárně plnit Policie České republiky. Buď neví, jaké jsou personální stavy v armádě a dalších sborech, nebo se snaží jen uklidňovat veřejnost. Sám policejní prezident připouští, že policistů je málo a že by nebyl schopen všechny úkoly splnit. Ano, stálo by za to veřejně přiznat, že reorganizace - opravuji, likvidace pohraniční policie z dílny Bílek-John byla chybou a že cizinecká policie to sama nezvládne. A to nemluvím o tom, že ještě nyní vysíláme příslušníky policie k výkonu služby do Maďarska. Ti byli vyškoleni, vycvičeni a určitě by pro plnění úkolů policie byli větším přínosem než vojáci, kteří mají plnit jiné úkoly.
Děkuji za dodržení časového limitu a poprosím pana premiéra o reakci.
Myslím si, že v České republice má vláda bezpečnostní situaci plně pod kontrolou. Když se podíváte na naše ulice, když se podíváte na situaci na českých hranicích, tak máme bezpečnostní situaci pod kontrolou. Vláda přijala včas příslušná bezpečnostní opatření, posílili jsme výkon policie v terénu, posílili jsme nasazení cizinecké policie. V tuto chvíli realizujeme záchyty ilegálních migrantů, kteří neoprávněně vstupují na území České republiky, a postupujeme podle příslušné legislativy. Ale samozřejmě nemůžeme to izolovaně řešit jenom my tady v České republice. Tady je potřeba jednat se všemi státy na severu Afriky. Pokud dneska bezpečnostní situace v Libyi neumožňuje vybudování takovýchto zařízení, je potřeba jednat s Tuniskem, je potřeba jednat s Egyptem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Opět pan ministr dopravy řekl vyčerpávajícím způsobem všechno podstatné o této dohodě, proto nemám nic dalšího, co bych k tomu chtěl dodat.
Děkuji, pane zpravodaji. Je zde návrh na přikázání zahraničnímu výboru, žádný jiný návrh neregistruji. Budeme hlasovat. Kdo je proti? Prosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já budu opravdu velmi stručný
Registruji, že je zde faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo.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
Děkuji, pane zpravodaji. Nás to rozhodilo oba dva, pane poslanče, takže já vás odmažu a zeptám se, zda jsou nějaké jiné přihlášky do rozpravy. Zeptám se na závěrečná slova. Otevírám bod
Děkuji vám za pozornost.
Nikdo se nehlásí, tak rozpravu končím.